Já jsem tam byl jako muž, mám nějakou hmotnost, takže jsem se třeba nebál, ale opravdu jsou tam většinou kolegyně , které si zaslouží nějakou ochranu.
Budu krátká, já samozřejmě vnímám tento problém stejně tak vážně jako předkladatelé. Ve školství se pohybuji celý život. Všichni se shodneme na tom, že agresivita ve společnosti významně stoupá. Na druhou stranu nejsem přesvědčena o tom, že toto je ta správná cesta. Nicméně jsem připravena se o tom bavit, diskutovat o tom, a proto zařadím tento bod, toto téma, na červnové jednání podvýboru pro regionální školství, kam přizveme odborníky, právníky, zástupce různých asociací, abychom se o tom pobavili. A domnívám se, že v současné podobě, v jaké je navržený zákon, pro to nebudu moct hlasovat, protože tam shledávám zásadní nedostatky, nepřesnosti, nicméně jak říkám znovu, téma je to vážné. S mnohými předřečníky souhlasím, ale znovu opakuji, bude to tématem podvýboru pro regionální školství, a tím zvu všechny, kteří se zajímají o toto téma, aby na podvýbor přišli.
Děkuji za dodržení času.
Samozřejmě mám - podporuji toto téma, je určitě důležité. Teď jsme tady slyšeli o nastražených pytlících s moukou nad dveřmi nebo zápalky, které jsou strčeny v zámcích. Jediné, co mě trošku mrzí, je, že tady velmi často děláme bezdůvodné rozdíly mezi pedagogickými pracovníky a akademickými pracovníky. Mám poslední dobou takový pocit, že pedagogičtí pracovníci jsou velmi zvýhodňování proti akademickým pracovníkům, a to často bezdůvodně. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Když jsem to četl a četl jsem vyjádření vlády k tomuto tisku, tak mě právě zaujala výhrada, že tento návrh zákona by asi měl zřejmě mířit i na akademické pracovníky a že jsou z toho procesu vynecháváni.
Děkuji.
Takhle myslím, kdybychom chtěli být důslední.
Děkuji, paní poslankyně. Paní poslankyně, máte dvě minuty na faktickou poznámku.
Já bych jenom chtěla reagovat na kolegyni, ctěnou Ninu Novákovou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně Lesenská už tady mluvila o tom, že to samozřejmě podpoříme. Společnost skutečně neskutečným způsobem zhrubla, radikalizovala se, ale sáhněme si do svědomí, můžeme za to i my. Tady padlo, že to nevyřeší ten problém. Stoprocentně to nevyřeší ten problém.
A to je přesně ono. Muž a žena jsou jediní disponováni k tomu, že prostě stačí jenom jejich rozhodnutí, a zajistí pokračování rodu. Babička řekne své dceři nebo svému synovi: Pozor, vidím, že u našeho vnuka nebo u naší vnučky se projevují určité dispozice k typu chování, které může být chováním rizikovým. Vrátím se k tomu právu a dispozici. Já chci být rodičem, chci být v manželství, ale to neznamená, že k tomu automaticky jsem disponován. To by prostě nebyli v poslaneckých sněmovnách, nebyli by na vysokých manažerských funkcích, vlastně všechny dveře se jim otvírají. Jenom tyhle jedny dveře my jim váháme otevřít, protože víme, že prostě ta disponovanost biologická tam není a že tam skutečně není možnost, aby dítě bylo vychováváno svými biologickými rodiči s tím, že tam ještě přistoupí ta rodinná historie. A teď řeknu něco, čím jsem už rozzlobila některé příznivce této novely. Tím vůbec nechci říct, že lidé, kteří se rozhodnou spolu žít ve stabilním páru, a já si za to strašně vážím toho, že oni chtějí nahlas před celou společností, před okolím říct: My dva muži a my dvě ženy k sobě patříme a věrně spolu vytrváme v dobrém i zlém. A rozhodně si myslím, že tomu patří název, zatím my jsme lepší nenašli, zatím tomu říkáme partnerství, nikoliv registrované partnerství. Další si nechávám, pokud návrh projde do dalších debat, třeba ve druhém čtení. Děkuji za slovo.
Děkuji, paní poslankyně, a prosím další přihlášenou a tou je paní poslankyně Romana Bělohlávková.
Děkuji za slovo, pane předsedající.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
Protože na něm se ukazuje, jak špatně je dnes legislativa nastavená. Hana jako nebiologická matka, která se o své děti odmala starala, byla vedle něčeho tak strašného, jako je umírání celoživotní partnerky, ještě nucena řešit, co bude s jejími dětmi, jestli o ně náhodou nepřijde, jestli s nimi bude moci být v nemocnici, kdyby náhodou v tom čase byly hospitalizovány, a tak dále. Jelikož ji totiž v tuhle chvíli naše zákony právně neuznávají jako rodiče, nemá k dětem žádná práva ani povinnosti, a to i přesto, že je celý jejich život vychovávala. V tuhle chvíli běží soudní řízení, aby se Hana mohla stát alespoň poručníkem dětí, zdůrazňuji, poručníkem, nikoliv oficiálním právním rodičem. Celý příběh Hany a jejích děti je srdcervoucí a mě hrozně mrzí, že k takovým situacím vůbec musí docházet. Nemohlo by se stát, že děti, které měly dvě mámy, po smrti jedné z nich najednou mohou přijít i o tu druhou. Mnoha lidem to pomůže a nikomu to neublíží.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Aleš Dufek, připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne. Pokusím se shrnout jako zpravodaj, jakým způsobem se vyvíjí diskuse nebo jaké argumenty byly v této chvíli vzneseny. Neobstojí ani argument etymologický, který tvrdí, že údajně slovo manželství vzniklo ze starých podob slov muž a žena. Jiné etymologické výklady ale tvrdí, že původní slovo malženstvo ve staročeštině vzniklo ze slovanského žena a germánského mel - smlouva. Já bych fakt prosil následující vystupující, aby se soustředili právě na tyto věci, To znamená pojem slova manželství a vlastně tu věc, že chceme vytvořit nový model rodiny.
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, já bych chtěl jenom skromně podotknout s pokorou, že manželství jako svazek muže a ženy je přesvědčením a praxí většiny lidstva. Děkuji moc.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Zdeněk Kettner, připraví se pan poslanec Milan Feranec.
Děkuji za slovo, paní předsedající. My v současnosti máme dvě legislativní úpravy.
Já jsem o tom také hovořil ve veřejném prostoru.
Děkuji panu ministrovi a vnímám zájem o doplňující dotaz. Prosím.
A pokud ano, tak jestli zhruba máte představu, kolik to bude stát?
Děkuji za doplňující dotaz a s reakcí pan ministr.
Děkuji.
Děkuji, čas vypršel. A my postoupíme k další interpelaci, kterou přednese pan poslanec Ladislav Okleštěk, a dále se může připravit paní poslankyně Marie Jílková.
Pane ministře nepřítomný, ale věřím, že se budete věnovat této problematice. Jednoduše řečeno, jedná se o zákon o pozemních komunikacích a zákon o silničním provozu, kdy tyto dva zákony jdou v problematice tatraktorů proti sobě. Proto by bylo dobré tuto výjimku z pohledu všech zemědělců legislativně ošetřit. Logicky nedává vůbec smysl, aby tahače s návěsem jezdily mimo dálnice, i když jsou konstruované na jízdu po ní. Mimo dálnice vytváříme zbytečně nebezpečné podmínky pro ostatní účastníky silničního provozu, narušujeme plynulost provozu, vysokou spotřebou nadměrně znečišťujeme životní prostředí a také zbytečně ničíme silnice.
Dále se dostáváme k interpelaci pana poslance Karla Raise a připraví se následně paní poslankyně Jana Hanzlíková. Pane poslanče, prosím.
Současně před několika hodinami byl prezentován údaj o rozpočtu, o schodku k dnešnímu dni, který činí 271 miliard. Tak mně tady ta čísla moc nesedí. Čili můj dotaz směřuje k tomu, že bylo jenom obecně řečeno, že bude půjčka ve výši 45 miliard korun od Evropské unie, a vlastně neznáme podmínky... Pak mám tady k této oblasti ještě několik dalších interpelací.
Já vám děkuji, pane ministře. V tom případě další interpelace, paní poslankyně Berenika Peštová se svou interpelací na pana ministra Michala Šalomouna, který je přítomen.
Děkuji za slovo. Pane ministře, pokusím se v té jedné minutě být strašně krátká. Tento zákon byl dán do mezirezortního připomínkového řízení na 5 dní. Mě by zajímalo, na základě čeho, protože když jsem si přečetla vaše připomínky, které vzešly z Legislativní rady vlády, respektive od vás, tak vyloženě vytýkáte, že tato novela se minula tomu, za co tu výjimku dostala, nebo k čemu ta výjimka byla udělena. A tato připomínka od vás vzešla jako zásadní.
Děkuji vám.
U těchto osob jsme zvýšili tu částku tak, abychom jim kompenzovali případně zvýšené náklady právě na spotřebu elektriky u těchto přístrojů.
Děkuji pěkně.
Tak ještě děkuji za slovo. Já, pane ministře, vím, že nejste gesční ministr, ale vzal jste si to na starost, tenkrát jste mi to slíbil, že to uděláte, tak za to vám děkuji. Já jsem to v globálu tenkrát kopíroval z německého zákona - to nebylo, že bych to vymyslel, tak geniální nejsem - a tam skutečně pro tuhle úzkou skupinu obyvatel není možné v těch pěti měsících je odpojit.
Už není zájem o reakci, a my tedy přistoupíme k další interpelaci, kterou je interpelace pana poslance Lubomíra Metnara. Následně se připraví pan poslanec Jiří Mašek.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
Vážená paní ministryně, s ohledem na vaši nečinnost vůči orgánu parlamentní kontroly, tedy vůči výboru pro obranu, a občanům vás žádám o seznámení poslanců a veřejnosti s parametry zakázky pásová bojová vozidla pěchoty. Účast na výboru jste odmítla a o parametrech zakázky jste nás veřejně neinformovala, tudíž vás žádám touto cestou. To, že jste nám poslala informace v utajeném režimu, daňové poplatníky nezajímá. Jedná se o veřejné prostředky a já vás žádám o veřejné informace.
Ještě načtu omluvu: v mezičase se omlouvá paní poslankyně Alena Schillerová od 14.30 hodin z pracovních důvodů. A nyní přistoupíme k další interpelaci, a sice od pana poslance Jiřího Maška a připraví se paní poslankyně Ivana Mádlová. Poprosím pana ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku o reakci a pak bude ještě prostor pro doplňující dotaz. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji. A vlastně jsou to dvě témata, která jste tady nadnesl, tak já si dovolím to první. Takže ano, někde může dojít k tomu prodlení, že máme ukončený měsíc a těm lidem nevyplácíme finanční prostředky, protože jsme je požádali, aby nám některé skutečnosti doložili.
Děkuji.
Ten článek v Novinkách by zmátl každého. To prostě vycházíte ze zdrojů, které jsou, tak to prostě je. Teď to nestihnu, ale zkusím. Ohledně léků: v rámci řešení situace ohledně nedostatku některých léčivých přípravků, zejména ze skupiny antibiotik - to víme asi oba - byla zřízena odborná pracovní skupina. Provedli jsme mimořádné dovozy. To jsem tady několikrát říkal, nemá smysl to opakovat. Funguje online systém, mění se i s novým ohlášením. Zjistili jsme novou cestu, o které se opakovaně tvrdilo, že není možná. Tady ta diskuse se dotáhla do situace, že se domnívám, že mohu říct, že pojišťovny s tím souhlasí. Dospělá LPS bude tvořena páteřní sítí urgentních příjmů jako nepodkročitelná. Ministerstvo očekává větší zapojení praktických lékařů na dospělých LPS. Celkově se ale očekává redukce pohotovostí, provázání s urgentními příjmy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 65. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Vít celý jednací den - rodinné důvody, Kasal David celý jednací den - pracovní důvody, Klíma Pavel celý jednací den - pracovní důvody, Knechtová Dále se omlouvá pan poslanec Berkovec po celý den z pracovních důvodů. Dnešní jednání zahájíme bodem 136, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich slosování. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Na pořad jednání 65. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 12 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 11 odpovědí na písemné interpelace. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Vzhledem k tomu, že paní ministryně je řádně omluvena, podmínka přerušení i nadále trvá, proto končím projednávání této interpelace. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslankyně Jany Pastuchové ve věci chybějící bezpečnostní prověrky náměstků člena vlády na Ministerstvu zdravotnictví na stupeň "důvěrné". Já se táži, jestli se někdo hlásí? Ano, paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?
Opět zkonstatuji, že předseda vlády je omluven, odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. A nyní přistoupíme k sérii interpelací pana poslance Radka Kotena.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane premiére, minulé interpelace jsem tady ze zdravotních důvodů nebyl a vy jste po mně toužil, takže nyní tedy je situace diametrálně odlišná. Já po vás toužím a vy tady nejste. Tak prosím o odpověď tady na ty otázky.
Děkuji. To byla vaše první interpelace.
Děkuji ještě jednou za slovo. Má druhá interpelace, pane premiére, se bude týkat konkrétně ceny dálničních známek. Samozřejmě že v tom mohou být i turisté, kteří tedy spíše podle mého názoru použijí tu desetidenní známku, když k nám pojedou na dovolenou, protože ta bude pro ně daleko výhodnější, protože je jenom o 70 korun dražší. Takže moje otázka zní: Jak tedy budete řešit dopravní situaci na dálnici D1 vzhledem k tomu, že na ten provoz není dimenzována, a kdy tento problém odstraníte?
Děkuji velmi, i za dodržení času.
Děkuji znovu za slovo. Ale vaše vláda, když byla v předsednictví Evropské unie, tak samozřejmě čím hůře - mně to připadá - jste to vyjednali, tím lépe. Kde na to ti lidé mají podle vás tedy vzít? Takže se vás ptám, zda tedy jste schopni ještě nyní vyjednat nějakou výjimku, anebo jestli opravdu čeští občané budou takovýmto způsobem postiženi.
Opět děkuji za přednesení vaší interpelace, jakož i za dodržení časového rámce. A nyní přistoupíme k vaší poslední interpelaci.
Na dnešní jednání výboru pro obranu paní ministryně ani nepřišla a nepřišel tam ani nikdo ji zastoupit z Ministerstva obrany. Další podotázka směřuje k podpisu smlouvy o nákupu bojových vozidel pěchoty, protože tam je mnoho otazníků. Takže moje otázka směřuje tam, o kolik peněz to bude navýšeno. Děkuji.
Opravdu důrazně požádám o dodržování času, děkuji.
Děkuji moc za slovo. Vážený pane ministře, odborné veřejnosti byla nedávno představena vaše koncepce nového zákona o podpoře rodin. Má dojít k radikální změně systému. Z podkladu plyne následující záměr zrušení orgánů sociálně-právní ochrany dětí, vytvoření nových služeb pro rodiny s dětmi, a tudíž ztráta kontroly státu nad výkonem ochrany dětí.
My vlastně nevíme, co platí, a já to považuji za tolik závažné, že prosím o přerušení tohoto bodu do přítomnosti premiéra Fialy.
Děkuji. Končím projednávání této interpelace. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Přerušili jsme tuto interpelaci do přítomnosti předsedy vlády Petra Fialy. Končím projednávání této interpelace. Zahajuji rozpravu, do rozpravy se hlásí paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo.
Když jsem psala tuto interpelaci, což samozřejmě už je taky drahná doba, tak jsem měla informace jenom z veřejných zdrojů, z médií, takzvané balonky. Takže já si myslím, že dnes nabyla tato moje interpelace naprosto na ještě větší aktuálnosti, a proto navrhuji její přerušení do přítomnosti premiéra Petra Fialy.
Ano, děkuji, zaznamenala jsem váš návrh. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy tuto interpelaci do přítomnosti pana premiéra Fialy. Končím projednávání této interpelace. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslankyně Aleny Schillerové ve věci nedostatku antibiotik v České republice. Prosím, máte slovo.
No, je to podobné. Když jsem psala interpelaci, tak byl nedostatek antibiotik, dnes už je nedostatek dalších léků, přibývá, čteme každý den v médiích jednu perlu z úst pana ministra zdravotnictví za druhou, včera například, že chce omezovat lékařské pohotovosti. Včera mě zastavil spolumajitel velké lékárny v Praze, v centru Prahy. Říká, že by si byli schopni vyrábět různé léky, kdyby na to měli legislativu, kdyby měli suroviny. Prostě ministr Válek nic neřeší. Upozorňujeme na to přes půl roku. Neustále slyšíme nějaké sliby, nějaké chiméry, nějaké vysvětlování a nic se neděje. Nic se neděje! Ale neuteče těm problémům, nepřestaneme o tom mluvit. Takže já navrhuji přerušení do přítomnosti premiéra Fialy.
Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Přerušuji tedy tuto interpelaci do přítomnosti pana premiéra Fialy. Ještě než otevřeme další interpelaci, přečtu omluvu: omlouvá se Jan Richter po celý jednací den z pracovních důvodů.